Protože ta Evropa taky funguje nějakým způsobem. Myslím, že právě naše hnutí je modelovým příkladem toho, že my ženy forsírujeme, máme je všude. Takže Evropa funguje nějakým způsobem. Junckerův balíček je taky zajímavá konstrukce, kterou jsem úplně nepochopil. My jsme paralyzováni zákony. My tady napravujeme chyby minulých vlád, že jsme deset let nebyli schopni přijmout zákon o státní službě. Že jsme nebyli schopni vyřešit infringement na EIA. A že jsme byli nejhorší v čerpání. Že je tady ohroženo 90 mld. investic. Že nám hrozí, že ta EIA, která na tyto investice byla schválena, nebude Bruselem akceptována. To není pravda! Já jsem přišel na resort financí a hned jsme udělali program do investic kapacit základních škol tady kolem Prahy. Tak se bavme o té strategické debatě! Bohužel ji nikdo neudělal. Kdyby ji někdo udělal, tak jsme na tom jako minimálně v Rakousku nebo Švýcarsku. Tam bylo všecko napsáno. Strategická debata. A to je priorita. Proč nemáme rychlovlaky?
Věděli jste to, protože to věděl i poslední bezdomovec, co se tady děje! Kde jste byli, když se přijímal zákon o kampeličkách, dneska pracně napravovaný? Kde jste byli, když se přijímal na poslední schůzi tak, aby už nešlo zvrátit jeho přijetí? A co se dělo potom s penězi v kampeličkách, to jste museli vědět, ne že jste to nevěděli. Je toho ještě hodně. Já mám doma v archivu spoustu dokumentace. To byly desítky reportáží, které jsem natočila!
Takže děkuji za podporu a budu moc rád, když tento návrh podpoříte.
Děkuji panu poslanci Kádnerovi. Pane poslanče, prosím, teď nemůžete hovořit s panem premiérem v tomto místě, aby mohla paní poslankyně přednést svůj projev.
Děkuji za slovo. O tomto pozměňovacím návrhu chci dnes hovořit naposledy, čímž jistě mnohé z vás, které jsem oslovila, potěším. Ve třetím čtení už samozřejmě není prostor pro představování návrhu, a tak bych jen ráda uvedla na pravou míru tvrzení, které zde v poslední době zaznělo jen jednou, přesto je natolik zavádějící, že se k němu musím vyjádřit. Podle něj by obnova kulturních památek měla být financována dostatečně z prostředků -
Pokud někdo chce diskutovat o něčem jiném, než je státní rozpočet, přeneste diskusi do předsálí. Ten, kdo má slovo, má právo, aby v klidném prostředí přednesl své návrhy.
Podle názorů, které tady zazněly, by obnova kulturních památek měla být financována z prostředků Programu rozvoje venkova. Vážené kolegyně, vážení kolegové, není tomu tak. Obnova kulturních památek na venkově z tohoto programu financována skutečně nebude, jak mi sdělil i pan ministr Jurečka v odpovědi na moji nedávnou ústní interpelaci. Těchto prostředků bude méně a podpoří výrazně užší spektrum kulturních památek, pouze památky UNESCO a národní kulturní památky. Na zbývajících 40 tisíc kulturních památek budou prostředky pouze z národních programů, jejichž výše je skutečně zanedbatelná vzhledem k počtu těchto kulturních památek. Právě to byl hlavní důvod pro předložení mého pozměňovacího návrhu, který potřebné peníze hledá v našem státním rozpočtu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi si cením toho, že si pozměňovací návrh, který reaguje na úbytek evropských peněz v příštích letech, získal podporu Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu venkova a především Svazu měst a obcí, ale i dalších organizací, které mají blízko k péči o naše kulturní bohatství. Pozměňovací návrh reaguje na podněty od mnoha starostů, hejtmanů a sdružení z celé České republiky. Ti všichni chtějí opravovat památky. Vědí totiž o důležitosti obnovy kulturního dědictví, ale finanční prostředky jim chybí. Každá koruna se vrátí třikrát. Znamená příležitost pro firmy, především regionální, obnova památek znamená i podporu cestovního ruchu v regionech.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové.
Tím prvním je, zda jsem spokojen s rozpočtem, nevím přesně, jestli byl dotaz se svým rozpočtem. No, pan ministr Babiš řekl, že ministři byli spokojeni se svým rozpočtem. Vzhledem k tomu, že nejsem ministrem, tak mohu říct, že já osobně se svým rozpočtem úplně spokojen nejsem, ale je to výsledek koaličního jednání a toho, co se nám podařilo vyjednat. Já jsem zvyklý nebýt spokojen ani sám se sebou, ani se svým okolím, ani se stavem této země a to je taky jeden z důvodů, proč se veřejně angažuji. A ejhle, ukázalo se, že když přijde člověk, který není spokojený se situací, který není spokojen s tím, jak se věci mají, tak že se dá udělat i to, co se nikomu nikdy v této republice nepovedlo.
Ano, tady je velká debata o PPP projektech. Včera jsme měli jednání s ministrem dopravy s korejským investorem o konkrétní realizaci tolik skloňované dráhy Kladno - letiště - centrum. Takže chceme otevřít trh zahraničním investorům. Vy jste údajně byl primátorem Olomouce, jak mi tady našeptali. Takže já nechápu, proč právě vy mi tady něco vykládáte o strategické debatě o rozpočtu. Takže asi tak bych to komentoval.
Ono trápení zvířat je zakázáno, týrání poslanců může být lidová zábava, ale já mám obavy, že teď před hlasováním už se o moc dál nedostaneme, zejména když slyším odpovědi pana ministra financí. To se prostě stává. Takhle je to bohužel se vším. Snesli jsme určité faktické zásadní důkazy, že tento rozpočet není ani konsolidační ani prorůstový, že je spíše udržovací. Vláda to samozřejmě musí prohlasovat, protože si to takto připravila, tak se už netrapme.
Je zde ještě jedna faktická poznámka pana poslance Novotného, která má přednost před přednostním právem pana předsedy Kalouska.
A právě o té strategii, pane ministře, to je! Vám se o stokrát větší číslo podařilo zvýšit dluh této země jenom jedním hlasováním při prvním státním rozpočtu před rokem, který jsme tady schvalovali. A my se tady bavíme o tom, o kolik zvyšujeme zadlužení a jaké investice, a že klesající při tom zvyšujícím se zadlužení v tom rozpočtu jsou. To si řekneme za rok. Já si myslím, že své kroky jsem schopen právě strategickou úvahou obhájit. Ty vaše jsem zatím obhájeny neslyšel.
Paní a pánové, budeme pokračovat.
Já mám tři poznámky. Takže vždy je tam potřeba mít nějakou rezervu. Zadlužení budoucnosti je to čisté zadlužení. Pan ministr v tomto projektu pokračuje tak, jak předpokládal harmonogram. To znamená, říkat, že nezvyšuji zadlužení, není fér. Samozřejmě že zvyšuji čisté zadlužení a zadlužuji budoucnost. Vedle toho si snižuji tu rezervu, beru si z těch sýpek. Ale to neznamená, že přestávám zadlužovat. To je první poznámka k tomu, co pan ministr tak často zdůrazňuje jako obrovský úspěch, že se sníží zadlužení.
Mně nejde o to, tady chránit dlužníky, kteří jsou nepoctiví, ale myslím si, že i dlužník, který se dostal do problémů, má právo na to, aby zákon byl dodržen ze strany exekutora, ze strany těch, kteří vymáhají, a myslím si, že je potřeba něco udělat. Takže když ne to, co navrhuji já, tak tedy co?
Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, proč jsem se dneska odvážil jít k tomuto pultu? Jistě mě nemůžete považovat za nepřítele sportu, kdo mě znáte. Řekl to v nejvyšší čas a reagoval tak na pondělní rozhodnutí výkonného výboru, který místo konkrétních bodů reformy jen odsouhlasil složení rady pro koncepci výchovy. Nikdo neví, jaký majetek bývalého ČSTV vlastní ČUS, Česká unie sportu. Je třeba vědět, na co přesně peníze jdou, kdo s nimi bude hospodařit, kdo je bude kontrolovat a jak je zaručené, aby se dotace nestaly jen dalším způsobem, jak ve sportu odměňovat loajální ovečky. To jsou slova z tohoto článku. Ve financování sportu je třeba zavést pevný řád a koncepci, přísně oddělit, co je státní a co je privátní. Pozměňovací návrh v žádném případě nepodpoříme, protože jsme se zavázali voličům, že budeme hospodařit s veřejnými prostředky řádně a poctivě.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Až přistoupíme k hlasování po projednání v našem poslaneckém klubu, navrhuji, aby byl stažen pozměňovací návrh B12, a předpokládám, že po domluvě s předsedajícím Sněmovny o tomto bude hlasováno. Čísla, která jsou uvedena v této rozpočtové kapitole, hovoří jasně. Je to tabulka 7 strana 12, týká se to veřejných rozpočtů o tom, jak budeme lépe vybírat daně.
Potom pan kolega Kádner.
Proto se chci paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, a už je zde přítomna, skutečně zeptat, zda je pravda, co tady bylo řečeno, že odmítla tento pozměňovací návrh, na kterém se skutečně shodla vládní koalice i poslanci opozičních stran. Byl to přesun v rámci rozpočtové kapitoly. Takže se chci zeptat, zda to je pravda a jak tuto kontrolu hodlá zajistit.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ten, kdo ho přinesl k pultu, dostal 98 milionů. Pokud vím v konkrétním případě. A to nejenom tento případ. Koho jste se tenkrát ptali, co se to děje? Dělo se to díky zákonům, které přijaly vaše vlády! Kde jste byli v době, kdy se tady kradlo ve velkém, protože nic jiného než krádeže nebyly lehké topné oleje! Ale šlo minimálně o 100 miliard. Koho jste se tenkrát ptali?
Kdo je proti návrhu? Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut.
Vidím pana kolegu Hovorku, jestli chce hlasovat, můžeme hlasovat.
Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti návrhu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut.
Týká se také Technologické agentury, stanovisko nesouhlasné.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Moc se omlouvám.
Hlásí se s přednostním právem pan předseda.
Já se omlouvám, ale nemůžeme takhle ohýbat pravidla. Proběhlo hlasování, vy jste oznámil výsledky. Nemůžeme ex post prohlásit něco za zmatečné. Vy jste řádně oznámil výsledky hlasování, nemůžete teď po dvou minutách říct, že to bylo zmatečné.
Podle kompetenčního zákona neexistuje žádný můj resort. Nemám žádnou svoji rozpočtovou kapitolu. Slova o tom, že můj úřad přešlapoval na místě, musím odmítnout jako nespravedlivá, zcela nerelevantní a zcela urážející. Myslím si, že v tom počtu lidí, které mám, jsme odvedli práci skutečně velkou. Teď snad přímo k rozpočtu. Nemám rozpočtovou kapitolou. Ústředním orgánem vědy, výzkumu a inovací je Ministerstvo školství. Domnívám se, že bude muset dojít i ke změnám v rámci MPO, protože inovace v podstatě nemá nikdo striktně dány. Máme tady jedenáct rozpočtových kapitol, ze kterých se hradí věda a výzkum. Pro vaši informaci, je to sedm ministerstev, Úřad vlády České republiky, Technologická agentura, Grantová agentura a Akademie věd. Nikdo nemohl vědět, že bude krize. Takže já myslím, že to nelze vyčítat. Nyní vzhledem k udržitelnosti musíme rozlišit ty, které jsou bezproblémové, které budou mít možná nějaké potíže a které jsou rizikové. K tomu nedošlo a primárně je to zodpovědností Ministerstva školství, přičemž Ministerstvo školství je ústředním orgánem výzkumu a vědy. Dále máme 200 milionů v kapitole Ministerstva školství, které administrativně navýšilo rozpočet pro vědu a výzkum v rámci přesunutí ukazatelů v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétně přesunutím finančního ukazatele vysoké školy na ukazatele vědy a výzkumu. Z toho, co jste říkali, je vidět, že byste potřebovali některé informace.
Nyní tedy paní ministryně Helena Válková s faktickou poznámkou.
Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, jenom velice stručně. Ale tu situaci máme pod kontrolou. Budeme ji sledovat a samozřejmě v případě, kdybychom zjistili, že ať už z jakýchkoli důvodů ta částka 35 milionů by nebyla vyčerpána, bude přesunuta právě na krytí platů těchto nových zaměstnanců dohlížejících na to, aby exekuce probíhaly tak, jak by probíhat měly a jak v současné době neprobíhají. Za prvé. Ale budeme v kontaktu s Ministerstvem financí, které v tomto ohledu přislíbilo svou pomoc.
Jakou to má cenu, je-li Sněmovna suverénem a má-li o tomto rozhodovat? Protože si dovoluji upozornit, že dramaturgie těchto festivalů už se připravuje a že se velmi složitě připravuje dramaturgie a zvou sólisté a vynikající zahraniční interpreti, když nevíte, kolik ten ministerský úředník se nakonec někde v únoru, v březnu, v dubnu uvolí vám utrousit. Proč se bojíme toho, že nás ve světě bude reprezentovat klasická hudba? Nás nezajímá, že si napříč politickým spektrem celý rozpočtový výbor myslel, že je to dobré rozhodnutí. Tady se opravdu nemusíme bát, že porušíme nějakou koncepci. Na závěr si dovolím říct, že v civilizovaném kulturním mezinárodním světě zcela jistě nikdo neví, kdo je to Kalousek, zcela jistě nikdo neví, kdo je to Babiš, a určitě nikdo neví, kdo je to Herman. Ale všichni vědí, co je to Pražské jaro a jakou prestiž České republice přináší.
Mám sérii faktických poznámek. Začneme panem ministrem Danielem Hermanem, potom pan poslanec Ivan Pilný, pan poslanec Andrle a pan poslanec Adam.
Děkuji. Já chci opět začít poděkováním, protože pan předseda Kalousek má ve většině věcí pravdu. Má i pravdu v tom, že festivaly, které zmiňoval, jsou velmi důležité, a právě proto na ně ve svém rozpočtu Ministerstvo kultury pamatuje jak v roce příštím, stejně tak jako v roce letošním. Ovšem my se snažíme zavést do rozdělování finančních prostředků systémovost, aby nebyli někteří privilegovaní, někteří rovnější než ti druzí, aby nebyl obcházen systém grantových komisí. To znamená, že při plném vědomí významu těchto festivalů, a jsem jejich účastníkem, při plném vědomí toho, jaký význam mají i pro prezentaci České republiky v zahraničí, byl jsem například před 14 dny v Carnegie Hall v New Yorku na koncertu České filharmonie, což byl famózní zážitek, si uvědomuji s plnou odpovědností to, že se o ně musíme postarat, a také garantuji, že se o ně postaráme - ale znovu říkám systémově, spravedlivě, s ohledem i na další festivaly, kterých je na rozdíl od těchto velkých šesti asi dalších patnáct, a také s tím, že nechceme zadlužovat další generace tím, že budeme některé privilegované vytahovat z určitého systému. Takže ještě jednou děkuji za tuto podporu, které si opravdu vážím, a věřím pevně, že se nám podaří i této stránce kultury v příštím roce pomoci.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, k vědě, výzkumu a inovacím - evergreen, který se tady vine. Pravda je, že v roce 2010 a 2013 byly na tuto oblast vynaloženy nějaké prostředky, a dobrá otázka zní, co se s nimi vlastně stalo. Česká ekonomika klesá stále na žebříčku konkurenceschopnosti a žádné drtivé výrazné výsledky v této oblasti nevidím. A my ten systém musíme nějakým způsobem spravit, a ne do něj přilévat. Druhá věc, která se týká kosmické agentury ESA.
Nyní pan poslanec Andrle, který se hlásil ještě v průběhu diskusního vystoupení pana poslance Kalouska, potom pan poslanec Petr Adam.
Členové vlády by měli být vázáni tím, aby hájili vládní návrh, tak jak byl schválen, a nepodporovali pozměňovací návrhy. Poslušný ministr se tak má chovat. Ale prosím. Pokud máte tento postoj, nelze nic jiného než to respektovat. Suverénem je Poslanecká sněmovna. Suverénem není vláda ani jednotliví ministři. Žádný ministr financí není schopen odhadnout své příjmy s přesností na 46 milionů korun! Je to částka, která odpovídá kompetenci ministra financí rozhodnout, dát tuto částku z vládní rozpočtové rezervy samostatně bez souhlasu vlády.
Poslední faktickou poznámku, kterou registruji, má pan poslanec Laudát. Máte slovo.
Kde je problém? Už je rok pryč. K panu poslanci Chalupovi.
Závěrečné slovo se nebude konat. Sněmovna se bude muset vyjádřit, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s vyřazením bodu. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Jedná se o přesun v Ministerstvu zdravotnictví.